A přesně jak jsem říkala, tak je to další sociální dávka.
Dali jsme návrh na zamítnutí, to je asi všeobecně známo. Občanská demokratická strana nesouhlasí z principu s tímto návrhem. Stát nemůže a nemá suplovat odpovědnost rodičů. Je to nová dávka, nový mandatorní výdaj, nic jiného. Podle mého názoru se rozjede mašinerie vymáhání dluhů ze strany úřadů práce a návratnost bude mizivá. Daňoví poplatníci se složí na dluhy neplatičů alimentů, a těch možná dokonce přibude. Je to precedent. Na to stačí podle našeho názoru stávající systém dávek. Chtěli jsme proto revizi dávkového systému, aby byl jednoduchý, srozumitelný a uměl rychle pomoci. Zatím ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nic nepřišlo a nic se nepřipravilo.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi.
Jde o návrh navázat náhradní výživné a jeho strop na životní minimum, aby s tím, jak se bude valorizovat v průběhu inflace, se automaticky valorizovalo i toto a nebylo nutné po pár letech, jak se naakumuluje inflace, sahat do tohoto zákona a navyšovat tu částku.
Já si myslím, že všichni asi chápeme, že tohle bylo - a ještě vám řeknu jeden argument, který si myslím, že je velmi příznačný. Logicky, protože to vyšetřovala, respektive oni se ptali vodoprávního úřadu, ptali se České inspekce a nepolitizovalo se to. Byla to prostě havárie, ke které došlo, a nikdo se nás neptal. Takže to je zároveň odpověď i na dotaz, který někteří z vás měli, proč jsem se k tomu nevyjadřoval. A když se podíváte na to, kolik desítek lidí tam odebíralo vzorky z mnoha organizací, včetně Policie České republiky, která tam byla od začátku, tak opravdu spekulace o nějakém celostátním spiknutí orgánů se zahlazením stop, to už si myslím, že je skutečně diagnóza. Nyní mi dovolte se krátce zmínit o sankcích, které hrozí viníkovi dle platné legislativy. Hrozí tady pachateli trest 1 až 8 let odnětí svobody a zákaz činnosti. V případě postihu dle vodního zákona je výše sankce 5 milionů korun, maximálně 5 milionů korun, to je ve vodním zákoně už velmi, velmi dlouho, plus provedení opatření k nápravě závadného stavu a nápravě způsobené škody. Z pohledu dostatečného postihu za ekologickou újmu máme dva nástroje, buď tedy složkový zákon o vodách, tedy vodní zákon, nebo zákon o ekologické újmě, který zatím nebyl v České republice použit. V každém případě jsem rozhodl, že tento případ využijeme pro akutní proškolení vodoprávního úřadu s ohledem na různou legislativu, která se v případě takové havárie aplikuje, tedy vodní zákon, havarijní vyhlášku, krizový zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích atd. Diskutujeme už s ministerstvy zemědělství a vnitra nad zpřesněním příslušné legislativy, aby bylo naprosto zřejmé, kdo zasahuje při jakém typu havárií a dává pokyn, zda se havárie řeší podle krizového zákona, podle vodního zákona a které orgány řídí její vymáhání nebo zmáhání s ohledem na její závažnost. Legislativu chceme upravit i v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku. Několik let máme vytvořenou funkční pracovní skupinu, ve které jsou zastoupeni jak znečišťovatelé, tak nevládní organizace, například Arnika, zaměřenou právě na úpravy legislativy týkající se látek vypouštěných do životního prostředí. Tam také diskutujeme monitoring a limity látek, jako jsou kyanidy, měď, nikl a další. Pokud někdy tlačím na své lidi, tak jen v tom, aby rozhodovali pokud možno co nejrychleji. Pokud mě někdo z nějakého ovlivňování podezírá, myslím z politiků, tak nezlobte se, pravděpodobně soudí podle sebe.
Děkuji. A ty děti potřebují tu pomoci teď co nejdříve. Tak samozřejmě podporuji nejenom ten návrh, který tady paní ministryně přednesla a který, si myslím, že je zlomový. Proč jim tu šanci nedat? Vidíme také, co se děje na Slovensku. Takže já si myslím, že tady by nám mohli dokázat, jak je důležité, že justici máme, jak důsledně, rychle a jednoznačně vymáhá od lidí, kteří svoji základní povinnost platit výživné neplní, jejich závazky. Takže já bych se toho nebála. Tak na co je potom platíme? Tak já nechci opravdu ujíždět do těchto emotivních projevů, i když to právě dělám, ale skutečně ta diskuse se velmi dlouho už vede. Prosím, pokud schválíme tento zákon, nejsem pro, abychom to i znovu neotevřeli, ale počkejme řekněme rok, jak se bude situace vyvíjet a do jaké míry naše soudy budou schopny od těch povinných ty částky vymoci ve svůj prospěch. Nebudu vás zdržovat. Myslím si, jednoznačně ve prospěch dětí kdo chce teď něco udělat, tak má optimální příležitost. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky.
Proto se o tom někdy hovoří jako o další sociální dávce. To bych chtěl jenom doplnit, že se domnívám, že statisticky nebudeme nijakým způsobem ve vymáhání těchto exekucí vybočovat.
To je přece podle nějakých jejích standardů, které má. Každý ten podnik je má úplně jinak. Mně se ta policie nesvěřuje s tím. Policie dneska, myslím, naposled oznámila - myslím, že to je čerstvé vyjádření policie - že vyšetřuje několik scénářů, několik hypotéz, několik vyšetřovacích teorií. Já opravdu nemám od policie víc informací než máte vy. Nemám. To znamená, jasná odpověď na vaši otázku, já to nevím, paní kolegyně. Nevím to. Opravdu. Proč to trvá tak dlouho jako červená nit? Já bych byl strašně rád, kdybychom už před 52 dny věděli, kdo to udělal. Ta Draslovka trvala asi osm dní, ale víte proč? Je tady, a myslím, že to opět několik z vás řeklo, vážení, a není to pravda. Není to pravda a prosím, neříkejte to. Teď jsem to znovu ověřoval. A nevědělo se to až do středy, že to je kyanid. Takhle to nefunguje. To se dává do certifikovaných autorizovaných laboratoři, které to vyhodnocují, a trvá jim to klidně dva dny. A víte proč? Protože ten důkaz pak musí obstát u soudu. A samozřejmě ten obviněný, obžalovaný využije všech možností jak zpochybnit důkazy. Proto je to tak důležité. Ale o chlóru se začalo mluvit až daleko později, a věřte, že kdyby tu informaci měla inspekce nebo Hasičský záchranný sbor, tak by tam řešil už chlór v těch prvních dnech, ale ona tam nebyla ta informace. Od toho jsou soudní znalci, které policie určitě oslovila a kteří se budou zabývat těmi principy, jestli to mohlo nastat, jak vypadají ty vzorky, jaká je hydrodynamika toku té řeky, jaké je šíření toho kyanidového mraku. To jsou všechno běžné postupy policie v takovýchto případech. Ale já věřím, že vy asi pochopíte, že já to tady určitě nevyšetřím, a já drtivou většinu těch věcí ani nevím. Já skutečně nevím, kdo koho vyšetřuje. Uráží mě, že si to vůbec můžete myslet. A to můžu odpřisáhnout při všem, co je mi svaté a drahé. Embargo jednoznačně od policie. Pak to potvrdila policie i státní zástupce. Pamatujete si, kolikrát jste mě tady někteří z vás křižovali za záležitost Uherského Ostrohu? No, a znáte rozsudek, ale o tom se nemluví. Před několika týdny vyšel rozsudek Krajského soudu v Brně, který jednoznačně potvrdil správnost postupu Ministerstva životního prostředí ve všech aspektech z hlediska EIA. A já jsem tady jenom bránil své úředníky. Já to tady záměrně říkám prostě proto, že i tady je to nějaká řekněme honička prostě na ty lidi, pochyby, jestli náhodou rozhodovali, jestli náhodou nezametali stopy. Takže jestliže se v jiných případech řada z vás zaklíná tím, že policii máme nechat pracovat nebo orgány činné v trestním řízení máme nechat pracovat nezávisle a bez tlaku, tak to prosím udělejme i v tomto případě a řiďte se i v tomto případě. Chtěl bych poděkovat rybářům. Já jsem se s nimi od té doby několikrát sešel a jsem v komunikaci celkem pravidelné s celou řadou z nich. Chtěl bych ujistit, že vláda se snaží pomoci tomu, aby se situace na Bečvě v rámci možností co nejrychleji vrátila do stavu před otravou. Další stovky tisíc korun půjdou z Ministerstva životního prostředí právě na studie akademických pracovišť, které už byly zadány, a už se na nich pracuje, o stavu řeky a okolí jako podklad pro rozhodnutí o postupu dalšího zarybňování. Takže pomoc jednoznačně tady je a kolegové vědí, že jim pomůžeme v čemkoliv, v čem budou potřebovat. Takže znovu, vážení. A já pevně věřím, že ony dojdou v nějakém čase - a znovu říkám, byl bych nejšťastnější, kdyby už došly a kdyby ten čas byl co nejkratší - k nějakému závěru.
Pět už jsem nařídil, šestou nařídím, sedmou jsem ukecal, aby vzali zpět. Tam na mě pan kolega ukazuje. Takže tu budeme mít někdy jindy.
Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.
Důvod, proč jsme nechali jako KDU-ČSL zařadit tento bod, je, že některé otazníky prostě zůstávají, zůstaly nevysvětleny, nebo jenom částečně, a možná je také dobře, pokud jsme si je vysvětlili interně, tak aby zazněly i na mikrofon. A sice je skutečně jistým zdrojem znečištění Bečvy vyústění kanálu v rožnovské Tesle? Jak je možné, že jako možný zdroj znečištění byla z okruhu podezřelých vyřazena velmi rychle, již den po havárii, meziříčská chemička Deza? Stalo se tak na základě šetření České inspekce životního prostředí, jež spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. Já se skutečně neptám na Dezu, já proti té firmě nic nemám, ale prostě ta rychlost, s jakou byla vyřazena, mě překvapuje. A nepřekvapuje jenom mě, že se hned vědělo, kdo určitě ne. Takže je vidět, že buď v Deze někdo mlžil, anebo nemají přehled o tom, co dělají, ale obě dvě verze jsou skutečně velmi nebezpečné pro okolí. A rozhodně za komentář by stála i opožděná reakce České inspekce životního prostředí. Tady se nejedná jenom o pochybnosti věcného charakteru.
Faktická, paní poslankyně Pekarová Adamová, poté faktická paní poslankyně Fialová.
Tak se má fakt. Je to poučení možná pro příště. Chápu, že děláme všichni chyby. To myslím, že je na výsost spekulativní. To je jedna věc.
Děkuji za naprosto přesné dodržení času. Paní poslankyně Fialová, poté s přednostním právem pan ministr.
Hlasuje se o tom, že vystoupí jako host a může klást otázky. Tak jenom tohle jsem si chtěl ujasnit, že se bavíme všichni o stejné věci. Řada otázek, které jsem chtěl položit, zde již byla dána, takže svůj projev o to zkrátím. Pro mě je zásadní, aby viník byl potrestán padni komu padni, bez ohledu na to, komu patří. Kdyby to byla jedna záležitost, jevilo by se to, že to byla jednorázová chyba. Na druhou stranu, a teď spíš věcně. Vaše reakce mi přišla velmi liknavá. Zda byly provedeny kamerové zkoušky všech kanálových výpustí včetně odběru vzorků a zmapování, tzv. pasportizace těchto kanálů. Zda ti, kteří mají ve svých provozovnách čističky odpadních vod, zda byly zadokumentovány jejich deníky, technologie čištění a zda bylo ověřeno, že nebylo manipulováno s těmito daty.
Pane zpravodaji?
Ano, děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych vám předložil tedy návrh na proceduru. Následně jsou pozměňovací návrhy kolegy Adamce. Jejich obsahem je, že v bodě 1 se nahrazují slova, respektive obsahem je, že ten investor má více jak nadpoloviční většinu. Jinými slovy zase časové omezení. A pak poslední hlasování - hlasovat návrh zákona jako celek.
Já se omlouvám, pane zpravodaji, já si to jenom musím trochu vyjasnit.
Děkuji za slovo.
Tak, teď je to správně. Má ještě někdo něco jiného k proceduře? Kdo je proti?
Ano, děkuji.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji. Můžeme pokračovat.
Zahajuji hlasování.
Musíme proto společně učinit vše, co je v našich silách, abychom takové riziko minimalizovali. My bychom rádi slyšeli od pana ministra, jaké kroky se podnikají, legislativní i nelegislativní, abychom toto riziko minimalizovali. K tomuto bodu jsme si dovolili navrhnout usnesení, které vám s dovolením přečtu: Poslanecká sněmovna Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemické látky. Poslanecká sněmovna žádá vládu
Já jenom vzpomenu ještě pár takových technických dat. Kontaminační mrak postupoval od Choryně na Vsetínsku přes Hustopeče nad Bečvou až do Přerova. Zatím se ukazují pouze a jenom samé spekulace. Bavili jsme se tady o Deze. Když se podíváte do centrálního registru, tak tam najdete, že nejenom že s ním spolupracuje, ale také tady máme každým rokem nějaký únik. Ani v jedné té zprávě nic konkrétního nebylo. Kdyby tam bylo aspoň něco podobného, co jsme od ministra slyšeli dnes, nebo aspoň nějaký apel, ale nic takového jsme tam nenašli. Dále bych se chtěl zeptat na to, zda znalecké posudky, které nám byly přislíbeny, že by měly být zhruba do 20. prosince tohoto roku, zdali budou zveřejněny. Je to dotaz na pana ministra, zdali nám, poslancům a poslankyním, ty znalecké posudky nějakým způsobem aspoň částečně zveřejní. Nakonec bych se chtěl zeptat a znovu připomenout dotazy, které jsem položil právě na výboru a na které jsem dodnes neslyšel odpověď. Tak tady jsem se chtěl zeptat, jestli k tomu má ještě nějaké konkrétní věci.
Já jsem použil gong, abych upozornil kolegy, kteří jsou v předsálí. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministryně spravedlnosti. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Na jedné straně pan předseda Fiala má pravdu, že to je důležitá norma, u které by ministryně měla být, ale není pravda, že nechodí do práce. Takže my jsme podpořili tento návrh, aby byla při tomto jednání, při tomto zákonu, ale paní ministryně Benešová, pane předsedo, do práce chodí.
A já chci požádat ještě klub hnutí ANO, aby během dnešního dopoledne zajistili příchod předkladatele této normy paní ministryně Benešové do Poslanecké sněmovny, abychom tento zákon mohli projednat.
Já myslím, že paní Benešová není žádná amatérka. Včera jsme o tom mluvili a říkala mi, kolik má zkušeností, a přece musí vědět mnoho týdnů dopředu, že má takhle důležitou věc a že je poměrně velmi vzácný prostor na jednání Poslanecké sněmovny. Vždyť se podívejte na ty zákony z Ministerstva spravedlnosti, kolik z nich nám tam visí, a když se naskytne takhle vzácná příležitost, že se konečně dostaneme ke třetímu čtení zásadního návrhu z Ministerstva spravedlnosti, tak potom to musíme znovu odkládat. Ale o tomto návrhu jsme se specificky bavili. Všichni, co jsme na grémiu, tak víme, že paní ministryně požádala o vyřazení tohoto tisku z programu schůze původně, a to z důvodu, že jela na dovolenou. Nezlobte se na mě, ale to skutečně vypadá jako obstrukce při schvalování vládních návrhů. Takže já jsem chtěl poprosit, abychom našli náhradní termín co nejdříve, a pokud to bude potřeba, tak k tomu svolali mimořádnou schůzi.
Pan poslanec Mihola s přednostním právem.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, členové vlády, já navážu na pana kolegu Michálka. Ale tady je přece nějaký plán. Tady probíhá v úterý nějaké grémium, tady se ví, že budou třetí čtení. Je to o pořadí priorit, a pokud teda nám jde o věc, tak takováhle situace nemůže nastat.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já tohle teda pokládám za obstrukci, která má zabránit projednávání tohoto bodu. Chci se zeptat, jestli výklad předchozího hlasování je ten, že v okamžiku, kdy sem dorazí paní ministryně spravedlnosti, bude tento bod zařazen jako další bod do této schůze, jestli to přerušení bylo. Tak pokud by tomu tak nebylo, tak máme ještě 9.15 a navrhuji, abychom zařadili tento bod na konec třetích čtení, přehodili ho a věřili tomu, že paní ministryně sem dorazí. A pak tedy musím říct jednu poznámku. Já celkem respektuji, že část členů vlády je pryč, ale vymlouvat se tady na výběrovou komisi, při vší úctě k paní ministryni, tady je sto lidí, na výběrové komisi jich je tak jako sedm. Tak těch sedm vznešených soudců v nejhorším případě počká. To teda mám fakt pocit, že Poslanecká sněmovna je vyšší priorita než výběrová komise. Děkuji za pozornost.
V případě, že se paní ministryně objeví, tak ten bod je projednatelný a budeme v něm pokračovat. Já už hlasování o dalším asi nepřipustím.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych do třetího čtení předložil tento vládní návrh zákona o prověřování přímých zahraničních investic, který - a to je důležité zdůraznit - České republice poskytne potřebný nástroj k obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost, veřejný či vnitřní pořádek naší země. Zákon je proto navržen tak, aby investice, které žádné bezpečnostní riziko nepředstavují, nebyly zdržovány zbytečnou administrativní zátěží a aby celý mechanismus byl předvídatelný, transparentní. Rád bych rovněž podotkl, že podobné systémy zavádí stále více států, zahraniční investoři, kteří mají zájem investovat do strategických firem a uvědomují si nutnost tohoto mechanismu. Je to v souladu s chováním nejvyspělejších zemí v Evropě a ve světě.
Kolem firmy Deza něco lehce smrdí, a není to jen onen obvyklý pach, na který si obyvatelé města a přilehlých obcí za generace soužití s chemickou továrnou už zvykli. Je to lehký zápach po hořkých mandlích typický pro vysoce toxický kyanovodík, na který si zvykat nikdo nechce. Kdybych byl manažerem pro vztahy s veřejností ve firmě, která má zcela čisté svědomí, vodil bych po areálu firmy exkurze novinářů, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, že ani kapka toxických kyanidových vod neunikne tam, kam nemá.